Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pardon, koho? Pana Mariana Jurečku. Ten se hlásil z místa rukou.
Když se následně podíváme na oblast predikce nezaměstnanosti, tak opět je tam naprosto minimální očekávaný nárůst nezaměstnanosti v České republice.
Tady už probíhají různé dohody, takže proto se ptám. Takže pan poslanec Feri, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.
Ale musím se vyjádřit k otázce justice, ke kapitole Ministerstva spravedlnosti. Už ve svém vystoupení v rámci rozpravy ke státnímu rozpočtu jsem zmiňoval, že je potřeba zvýšit platy a zlepšit platové podmínky nesoudcovského personálu na soudech.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Další návrh je B113 Jana Hrnčíře. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí o částku 5 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Jedná se o přesuny v kapitole Ministerstva životního prostředí ve výši 10 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Jedná se o snížení dotací na podporu exportu ve výši 400 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat.
Dále jsme u návrhu B121 paní Markéty Pekarové Adamové.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.
Jedná se o navýšení v kapitole Ministerstva spravedlnosti o částku 100 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Jedná se o navýšení v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o částku 5 mil. korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Další návrh je B127 pana Jiřího Miholy.
Takže tady je jasné číslo, že my ty peníze pumpujeme a že lidi nemají mít žádné obavy o budoucnost naší země, protože naši zemi čeká skvělá budoucnost. My se vracíme tam, kde jsme byli za první republiky. Tady vidíte HDP nominálně, jak to vypadá , jak to bylo před námi. A za nás to jednoznačně roste. A roste to stále víc a bude to růst. Rovněž budeme dlouhodobě stabilizovat státní dluh ve vztahu k HDP a udržíme ho na nízké úrovni. Ale je otázka, jak jsme na ně připravení a hlavně jak máme na ně legislativu. Takže ten rozpočet - tady jsou parametry - a samozřejmě vždycky je debata, proč máme deficit. A víte, kolik jsou ty soláry v tom našem rozpočtu? A tento rok taky 30 mld. A my to stále máme v tom rozpočtu. Takže tady jsou kapitálové výdaje, to jsou ty investice . A to je včetně evropských peněz. Deficit je 40, takže to plníme. To jsou peníze na důchody. My máme přebytkový důchodový účet, i když dramaticky důchody navyšujeme, ale samozřejmě stále jsou nízké. Odvody veřejného zdravotního pojištění. Tak máme minus 120 mld. Nesmysl. Nevím, proč se smějou. Změna zdanění pilotů.
Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat.
Návrh B149 - Marian Jurečka.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Kdo je proti?
Snížení by znamenalo i snížení prostředků EU na výzkum a vývoj. Já si pamatuji, že dokonce pravice uvažovala, že zruší Akademii věd. Absurdní. Přemrštěná podpora korporací. Takže nechápu, my jsme to udělali, ale vy jste to podporovali. To nikdo neví, co to je. Dále se sjedná o prostředky na podporu výzkumu a vývoje či příspěvky zoologickým zahradám a neziskovým organizacím, takže to skutečně nejsou dobré návrhy pro snížení rozpočtu a pro přesun mezi kapitolami. My jsme o tom přesvědčeni, a dobře, že jsme změnili název Česká republika - země pro budoucnost, předtím jsme byli země příběhů, nevím jakých. Bohužel naší zemi chyběla jasná hospodářská vize. Máme desítky strategických dokumentů, většinu z nich ale v akademických nebo ministerských šuplících, výsledkem bylo, že se plány tvořily izolovaně na jednotlivých ministerstvech, chyběla koncentrace strategických cílů pod jednou střechou a provázání s různými oblastmi hospodářství. Chceme přitom pracovat s tím, co už bylo vytvořeno, a k tomu přidat nezbytné. Naší ambicí je stávající strategie zásadně zredukovat, provázat, aktualizovat ve vazbě na priority země a zastřešit ve smyslu důsledného řízení. Inspirací hospodářské vize jsou skandinávské země, Nizozemsko, Švýcarsko nebo například Irsko, tedy státy, které velmi úspěšně postavily prosperitu na spolupráci vědy s průmyslem a obchodem. Pilíře národní hospodářské strategie jsou: průmysl, stavebnictví a suroviny, doprava, energetika, vzdělávání a trh práce, podnikání a obchod, výzkum, vývoj, inovace a digitalizace, regiony, krajina a zemědělství a zdraví. Dále, jak je známo, jsme založili Národní rozvojový fond. Národní rozvojový fond by měl poskytnout financování významným infrastrukturálním projektům na principu partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem. Bude připraven investovat do infrastruktury v oblasti dopravy, vzdělávání, zdravotnictví a dalších. Jedním ze zdrojů projektu vhodných k realizaci prostřednictvím Národního rozvojového fondu bude i Národní investiční plán. Jak bude Národní rozvojový fond fungovat? Fond bude mít profesionální vedení, které bude respektovat principy řádného hospodáře a bude se řídit legislativními pravidly kolektivního investování. Role Národního rozvojového fondu spočívá ve zvýšení zájmu o financování projektů podpořených NRF, které poskytuje juniorní financování, a přebírá část rizika. Angažmá NRF snižuje celkové finanční náklady na projekt, zvýšení dostupnosti financování pro konečné uživatele, a také konečně samozřejmě chceme urychlit PPP projekty. Na přípravě těchto podkladů budou spolupracovat všichni signatáři memoranda.
Tímto jsme se vypořádali se všemi návrhy doprovodných usnesení.
Přistoupíme k projednávání dalšího bodu a jedná se o
Dneska jste měli možnost to ukázat hlasováním, ale ten počet hlasů byl ještě menší, než když jsme o tom hlasovali naposledy při projednávání rozpočtu. Tenkrát jste nám říkali: my to podpoříme, až to bude fungovat v Praze. Tak v Praze jsme to spustili, v Mariánských Lázních jsme to spustili, funguje, je s tím spokojenost. Dokonce jsme to spustili tady v Poslanecké sněmovně, funguje to i na některých úřadech, na NKÚ a podobně a není důvod, proč by to neměla zavést celá vláda. Já věřím, že pan premiér si to vezme jako svoji prioritu a bude tu transparentnost realizovat i v praxi.
Základní údaje předloženého návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022 jsou předkládány v této podobě. Výbor vyhodnotil jak makroekonomickou predikci, tak fiskální prognózu jako realistickou. Dále bych ráda uvedla pár slov k základním makroekonomickým ukazatelům. Spotřebu domácností by měla podporovat dynamika disponibilního důchodu, kde se projeví zejména růst výdělků a příjmů z podnikání. Spotřebu by ale na druhou stranu mělo tlumit mírné zvyšování míry úspor. Saldo zahraničního obchodu by k růstu ekonomiky mělo přispívat nepatrně kladně. Proinflačně by měl působit zejména pokračující růst jenotkových nákladů práce a domácí poptávky, očekávané pozvolné posilování koruny vůči oběma hlavním světovým měnám bude mít na spotřebitelské ceny opačný dopad. Administrativní opatření, to znamená, změny regulovaných cen a nepřímých daní, by na inflaci v letech výhledu neměla mít významný vliv. Situace na trhu práce je napjatá. V návaznosti na postupné zpomalování růstu ekonomiky a částečně i v důsledku předchozích investic ke zvýšení produktivity by ale růst poptávky po práci měl slábnout. Míra nezaměstnanosti by se tak postupně mohla začít přibližovat své rovnovážné úrovni.
Jedná se o navýšení opět v kapitole Ministerstva spravedlnosti o částku 900 tisíc korun. Předkladatel Vít Rakušan a poslanecký klub STAN.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.
Jde tedy proti vládní rozpočtové rezervě, ale nechám to prohlasovat.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Další je B101 pana kolegy Vlastimila Válka. Jedná se o navýšení v kapitole Ministerstva zdravotnictví o částku 100 milionů.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Jedná se o navýšení v kapitole Ministerstva dopravy o 2 miliardy korun.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování.
Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva vnitra o 500 milionů.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Jedná se o přesuny v kapitole Ministerstva životního prostředí ve výši 10 milionů korun.
Ano, tam to začíná. Návrh státního rozpočtu na rok 2020 vytváří předpoklady pro realizaci vhodných politik, které přispějí ke zvýšení produktivity a posunou potenciál naší ekonomiky, ať již investicemi do infrastruktury, nebo do vzdělávání, vědy, výzkumu či inovací. A ten návrh stojí na makroekonomickém scénáři a predikci příjmů, které byly v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, posouzený nezávislým výborem pro rozpočtové prognózy, který dne 29. srpna 2019 shledal obě prognózy na rok 2019 a 2020 za realistické. Přes poměrně různorodé názory členů, které výbor odůvodnil značnými riziky ve vnějším prostředí, se většina přítomných shodla, že prognózy Ministerstva financí jsou vnitřně konzistentní a v klíčových parametrech odpovídají jejich očekávání. Chtěl bych zdůraznit, že i když dochází k ochlazení ekonomiky, hlavně světové ekonomiky, naše vláda nikdy nezaškrtí ekonomiku tak, jak to udělala pravicová vláda za minulé krize, kdy vzala peníze lidem, důchodcům, zaměstnancům a ještě tu krizi prohloubila. Náš přístup bude opačný. Pro plán a realizaci fiskální politiky jsou od roku 2017 mantinely dány zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. V jejich rámci lze fiskální politiku následujících let charakterizovat jako neutrální až mírně expanzivní, což je plně v souladu s realitou zpomalování ekonomického růstu. My se skutečně máme čím chlubit.